Omlouvám se. Moje činnost v politice má na moje firmy jenom negativní dopad. A za 99 let se v jejich výrobcích nenašla jehla a za poslední měsíc dvakrát. Podle mých firem - doufejme, že vám ten smích vydrží až do konce. Chovám se při hlasování na vládě a ve Sněmovně a na Ministerstvu financí striktně podle zákona o střetu zájmů. Přesto jsem neustále napadán za to, že moje firmy soutěží hlavně u Lesů České republiky, jejichž výběrová řízení jsou podle žebříčku sdružení EconLab při Univerzitě Karlově hodnocena jako vůbec nejvíce transparentní výběrová řízení v této zemi. Společnost Uniles, která je součástí koncernu Agrofert, provádí pro státní lesy těžební práce a zpracovává dřevo. O rok později vyhlašovaly Lesy České republiky dvě výběrová řízení. Chvála bohu. Soutěží se jenom o cenu a soutěží desítky firem. Prosím vás, kdo vymyslel dotace? Ne, Kalousek ne, Evropská unie. Kalousek fungoval tak, že nám je zastavili, ale k tomu se dostanu. Ale já s tím nemám problém, nechť zruší všechny dotace. Takže ODS začala tvrdit, že dostávám víc dotací, než kolik odvádím na daních. Účelově odstranila odvody na sociální pojištění a na zdravotní pojištění a také v rámci systému zdravotního pojištění. A jak je známo, hlavním zdrojem peněz pro vyplácení důchodů, páni důchodci, jsou přece odvody na sociální pojištění. A ze zdravotního pojištění jsou zdrojem na peníze pro platy lékařů, sestřiček a zdravotního personálu. Takže méně než desetinu! Tak už nelžete, že dostává moje firma víc dotací, než odvádí. Což je téměř šestkrát méně. Ale co je vůbec nejdůležitější. Všechny moje firmy dostávají dotace podle stejných pravidel jako každé jiné české firmy v chemii, potravinářství, dřevařství nebo jiných oborech, ve kterých moje firmy podnikají. Stejné je to v dotacích v zemědělství. Moje firmy dostávají dotace na hektar stejnou částku jako každý český zemědělec. Moje firmy nejsou upřednostňovány, hrají podle stejných pravidel. To je pravda. Když skončila kampaň ODS o střetu zájmů, začala pro změnu kampaň proti mé osobě návrhem TOP 09, podle kterého by se firmy, ve kterých vlastní ministr české vlády více než 10 %, nemohly účastnit státních zakázek. Určitě vnímáte, že TOP 09 a ODS nemají jiný program než útoky a kampaně proti mně a našemu hnutí ANO. Útok profesionálních politiků, kteří nikdy transparentně nepodnikali, nezaměstnávali lidi a neměli za ně zodpovědnost. Přitom všude na světě je trend opačný. Ve Francii je dnes nejpopulárnější politik Emmanuel Macron. Za 23 let jsem vybudoval firmu, která má dnes přibližně 35 tisíc zaměstnanců a 205 firem u nás i v zahraničí.
Nyní s přednostním právem pan premiér Bohuslav Sobotka.
Děkuji. Především bych chtěl na začátek poznamenat, vážené kolegyně a vážení kolegové, že koalice prokázala dobrou vůli, když schválila program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána na žádost opozičních stran. Je třeba vyčkat na výsledek vyšetřování. A přirozeně ani do vyšetřování policie ani do vyšetřování OLAFu vláda nemůže a ani nechce žádným způsobem zasahovat. Poskytneme pro obě vyšetřování všechny potřebné podklady, pokud budou po vládě jakékoli podklady vyžadovány. Chci také připomenout, že k celé věci, která je dnes předmětem diskuse, došlo před zahájením funkčního období této vlády. Dotace byla poskytnuta předtím, než tato vláda zahájila svoji činnost, dotace a její poskytnutí bylo opakovaně kontrolováno, tak jak už tady zaznělo, předtím, než tato vláda zahájila svoji činnost. Byly tady zmiňovány anonymní akcie jako něco, co je s touto záležitostí silně spojeno. Zmiňoval to tady i pan předseda klubu ODS Stanjura. Dvakrát jsem jako poslanec, tehdy opoziční, předkládal návrh na zrušení anonymních akcií. Takže první pokus, snažili jsme se zrušit anonymní akcie, tehdy tomu pravice zabránila. Hned po volbách v roce 2010 jsme předložili ten návrh znovu. Chtěli jsme zrušit anonymní akcie. Návrh samozřejmě neprošel. A já si to dobře pamatuji a mohu to kdykoli potvrdit a kdykoli dosvědčit. Vyčkejme na výsledek vyšetřování, ať nám policie, ať nám OLAF položí na stůl fakta, a na základě konkrétních faktů jednejme.
Eviduji tři faktické poznámky. První pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Fiala a další.
Pane premiére, jestli byste mohl poslouchat. My jsme citovali vaše vystoupení a vy jste teď řekl do mikrofonu, že jsme moralizovali. Ale to byla vaše slova. Já jsem v roce 2009 nebyl členem Poslanecké sněmovny. Ale první zpráva z ERÚ dorazila na Úřad vlády v okamžiku, kdy už tam byla úřednická vláda po pádu vlády Mirka Topolánka. Ale bylo to v okamžiku, kdy už úřadovali úplně jiní na Úřadu vlády a jiní členové vlády byli. Je to takové, jak ten pyroman je současně dobrovolný hasič, zapálí ten oheň a pak jede hasit a ještě chce medaili za to, jak ten požár uhasil. A mnozí z vás, kteří tady seděli, jste se mu smáli a ani jeden hlas z poslaneckého klubu ODS nepřišel pro podporu tohoto zákona.
Děkuji. Další, pan předseda Fiala s faktickou poznámkou.
Cituji: Podle přesvědčení sociální demokracie by měl premiér ministra odvolat. Odvolat z funkce do doby, než celá věc bude prošetřena policií, než bude jasné, jak se vše odehrálo. Tolik citát z vašeho vystoupení. To asi nepotřebuje další komentář.
Český rozhlas inkasoval na poplatcích od českých občanů 2 miliardy 30 milionů korun. Zdánlivou objektivitu má zaručovat fakt, že nominace radních navrhují společenské organizace. Protáhnou svého člověka přes organizaci a pak si ho v rámci širší koalice zvolí do rady. To je i případ televizního radního Zdeňka Šarapatky, který chtěl zrušit pořad moderátorky Jílkové Máte slovo. Víte, co mu tak hrozně vadilo? No že tam byl Babiš a že mluvil dokonce o snížení DPH na pivo, točené, a že tam mluvil o EET. To je neuvěřitelná drzost, že český ministr financí může v České televizi mluvit o chystaném zákonu, který se dotkne stovek tisíc českých lidí. Čeští občané to asi nebudou. Jejich hospodaření s penězi, které dostanou od lidí, není prakticky nijak kontrolováno. Proč by tedy měli zájem s tím něco dělat? Moderátorka pořadu 168 hodin si logicky klidně dovolí v hlavním vysílacím čase říct, že jsem si nenápadně přihrál 50 milionů ze svého gigantu. Tomu nerozumím. Jak se já můžu bránit? Jen se ozvu, a všichni začnou křičet: Cenzura svobodným médiím! Jaký investor, pane Vráno? Investor je Farma Čapí hnízdo. Asi jste myslel akcionáře. Investor a akcionář jsou celkem různé věci. Takže zkuste si v tom udělat pořádek. Hnutí ANO proto dlouhodobě prosazuje úplné odpolitizování televizní a rozhlasové rady a zároveň přísnou kontrolu nad tím, jak jsou využívány veřejné peníze v televizi a v rozhlase. Tak přece zní i jedna z definic veřejnoprávních médií. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média jako čtvrtý pilíř demokracie. A tak tomu bylo i u Čapího hnízda. Proč je tak těžké pochopit, proč Babiš investora Čapího hnízda zná, ale sám sobě teď nemůže dovolit se zveřejnit. A je to sprostá lež a spekulace. Další tweet pana Moravce: Hledám víkendovou vilu v areálu nějaké firmy. K tomu zveřejňuje fotografii mé partnerky. Neuvěřitelné. Co to je? Co to je za odporné jednání? Největší lež celé kampaně je, že se jedná o luxusní sídlo mé rodiny a mě samého. Farma Čapí hnízdo byla vždy veřejnosti přístupná, což byla podmínka poskytnutí dotace. Vila nebyla nikdy předmětem dotace a byla ze žádostí o dotaci vyňata hned na začátku. Nicméně to jeden deník uveřejnil. Další potvrzení vysoké žurnalistické profesionality a důvěryhodnosti, slušnosti a serióznosti Václava Moravce. Tak v rámci kampaně vzniklo největší nedorozumění a doslova hysterická reakce vyvolaná mým neobratným vyjádřením. Nakonec platil jen 37 tisíc. Místo "nebylo" jsem řekl "není". Špatně jsem se vyjádřil, byl jsem ve stresu a to celé způsobilo totální hysterii. Babiš: Čapí hnízdo není moje, vůbec se mě netýká. Toto bylo skutečně velké nedorozumění. Teď bych se rád vyjádřil k paní Grässle. Rozpočet Evropského parlamentu je cca 145 až 150 miliard eur. Paní Grässle, členka CDU, má se mnou pravděpodobně dlouhodobé problémy. CDU paní kancléřky Merkelové je v parlamentu ve frakci EPP, ve stejné frakci je TOP 09 a KDU-ČSL. Když začala paní Grässle kritizovat můj střet zájmů, tak její kolegové to komentovali tak, že se jedná o její soukromý názor, a nikoli o názor výboru. Konkrétně to řekl tehdejší předseda výboru Jens Geier. Koupil jsem kytku, mluvil jsem s ní hodinu německy, vysvětloval historii hnutí, a jak jsem se dostal do politiky. Říkala mi, že jsem pro Česko důležitý a že mám vytrvat. Tento rok jsem psal paní Grässle 21. ledna 2016 dopis, kde jsem reagoval na její rozhovor s novinářkou, která rozpoutala a je hlavním motorem této štvavé kampaně, která spekulovala ohledně auditního orgánu. Paní Grässle evidentně nemá ráda Českou republiku. Mám proto pocit, že její přístup není korektní a má politický nádech. Ona vystoupila tři týdny před evropskými parlamentními volbami.
Já vám navrhuji, že vystoupí za všechny tři kluby, které svolaly mimořádnou schůzi, pan předseda ODS Petr Fiala, my se s panem kolegou Černochem umravníme a budeme akceptovat, že po něm vystoupí pan ministr Babiš a přednese své entrée. A pak to bude nějak pokračovat. Ale kdyby neměl vystoupit předkladatel jako první, tak to už si z nás fakt děláte legraci. To nebudete dělat, že ne?
Jenom chci podotknout, že postupuji v souladu s jednacím řádem. O programu mimořádné schůze se nevede rozprava, tudíž mohou vystupovat pouze přednostní práva a já je uděluji v pořadí, v jakém jsou přihlášeni. Takže jenom dodržuji jednací řád. Hlasování končím. Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Laudát... Nejsme v rozpravě. Přednostní práva jsou daná, pokud máte námitku, tak jestli pan poslanec Laudát odstupuje... Námitku.
Já samozřejmě respektuji, paní předsedající, jak rozhodla Poslanecká sněmovna, byť si nejsem úplně jist, že všichni kolegové opravdu věděli, o čem hlasují a s jakými důsledky pro další proces v této Sněmovně, ale to je jejich odpovědnost. Nicméně jsem přesvědčen, že tak jak jste řídila tento bod, jste ho řídila zcela zaujatě.
Dám o něm hlasovat, nicméně vás chci upozornit, že v době nepřítomnosti předsedy Sněmovny jsem já první místopředsedkyní, tudíž to vedení, dohoda, pořadí, je po dohodě s místopředsedy. Nechám hlasovat vaší námitku, nebo návrh na moje odvolání z řízení schůze. Ne, pane předsedo!
Já si opravdu neuvědomil, že jste ta první.
Já chci říct jenom pro kolegyně a kolegy, že vám skutečně nerozumím. Čeho se bojíte? Náš pan předseda promluví za tři kluby. Myslím, že nemá pravdu. A vy jste připraveni to porušit, protože jste se rozhodli, že váš šéf bude mluvit jako první. Opravdu ano.
Pane poslanče, vaše námitka je proti postupu předsedajícího? Ano, já o té námitce nechám hlasovat. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Dobrá, paní předsedající. Prosím, abyste můj výstup vzala jako námitku a když tak dala proti ní hlasovat. Znovu opakuji, poslanecké kluby TOP 09, ODS a Úsvit svolaly mimořádnou schůzi k nějaké konkrétní kauze, kde se Poslanecká sněmovna má obrátit na vládu, aby vláda dala své stanovisko.
Hlásí se pan předseda Stanjura.
Jenom připomenu, že jsme tu žádost podepsali za tři poslanecké kluby já a můj kolega František Laudát. Ale to nevadí. Já myslím, že každý z nás si mohl sám udělat obrázek. Kdo chce, tak se vykrucuje a najde si vždycky důvody. Pane ministře, my máme k dispozici vaše vyjádření z roku 2011, kdy jste ostře odsoudil institut anonymních akcií. Nemám s sebou papír, ale jsem schopen dohledat přesný termín a přesnou citaci. Nevidíte v tom rozpor? Druhý dotaz, a opět reaguji na vystoupení ministra financí Andreje Babiše. Co jste schovávali? Nebylo to náhodou proto, aby se firma z holdingu Agrofert mohla prohlásit za malý a střední podnik? To mi nedává logiku.
Jak to bylo s padáky? Kolik tam bylo mrtvých? Štábní informační systém. Prodej kasáren na náměstí Republiky. Kalouskův systém rozdávání zakázek. Ochrana vzdušného prostoru a kauza gripeny. Kauza elektronické viněty. Starost o přírodu nebo ekologická superzakázka. Ta naštěstí nevyšla. To pan Nečas zakázal. Starost o církev a církevní narovnání. Byla snad díky těmto skutečným kauzám svolaná mimořádná Sněmovna? A byl za ně někdo někdy stíhán? Třeba kauza Kalouskem užívaného luxusního bytu prodaného panem Hávou panu Kašákovi v době, kdy byl Kalousek jen krátce politikem. Kašák v něm pak za nájem 15 tisíc korun měsíčně nechal Kalouska bydlet. Přes něj tento byt pak získala po Kašákově smrti jeho sestra, manželka ministra Kalouska. Já nevím, kolik bylo mrtvých kolem pana Kalouska. Privatizace OKD. Kvůli kuponové privatizaci vašeho zakladatele ODS Klause ztratil stát majoritu v OKD. Ano, vážení horníci, 110 mld. korun! Jeden příklad za všechny. A co se stalo? Horníci byli připraveni po privatizaci a následných krocích pana Bakaly o byty, neboť ten je dále vesele přeprodal. Přitom slíbil horníkům prodat byty za 40 tisíc. A co je dneska výsledkem? OKD hrozí kolaps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků. Ptám se: Proč nehovoříme o této kauze a jejich důsledcích, která se významnou měrou dotýká státu? Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. A samozřejmě naše koaliční vláda se o ně postará. Ještě dnes ráno tuto lež opakovala veřejnoprávní Česká televize. Takže jeden napíše 54 a všichni to opisují. Myslím si, že někteří z vás si vzpomínají na můj tweet Poslouchejte, co napsala: Dobrý den, podle našich informací zasahuje policie v Čapím hnízdě. Je to pravda? Co na to říkáte?